Kdo je proti? Ani tento protinávrh nebyl přijat. A nyní budeme hlasovat o proceduře v podobě, jak byla přednesena panem zpravodajem. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat.
Děkuji a prosím první hlasování. Je to panem poslancem Černohorským ve druhém čtení podaný návrh na zamítnutí zákona. Hospodářský výbor tento návrh nehlasoval, nemám k němu stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Děkuji. Nyní návrhy legislativně technických úprav. Stanovisko, ona tedy nebyla podána na hospodářském výboru, takže nemám stanovisko výboru, ale je to návrh legislativně technických úprav.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 155 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byla přijat.
Pan poslanec tímto návrhem vypouští úpravu mezitímního rozhodnutí pro nevybranou energetickou infrastrukturu. Jedná se o zrušení samotného novelizačního návrhu.
Stanovisko výboru? Pan ministr? Kdo je pro?
Je to můj poslanecký návrh. Je to tedy de facto ta polská metoda.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Je to velmi silná podpora tohoto návrhu.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru kladné.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 155 poslanců, pro 137, proti nikdo.
Děkuji. Pan poslanec v tomto případě vypouští z přílohy zákona veškerá plynárenská vedení. Stanovisko výboru negativní.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru kladné.
Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 155 poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
V tomto návrhu zavádíme nový institut doručování oznámení o zahájení řízení takzvanou veřejnou vyhláškou, pokud nebylo možné doručit na evidovanou adresu.
Já nehodnotím, jenom charakterizuji ten pozměňovací návrh. Posledním návrhem před hlasováním o návrhu zákona jako celku je návrh F - promlčení. Ústavně-právní výbor jako garanční výbor ho nedoporučuje.
Děkuji. Jedná se o Takže slovo uděluji ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi.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
Zároveň si dovolím upozornit, že v případě zákazu v legislativě není ošetřen ani v jednom pozměňovacím návrhu návrh kompenzací. To znamená, pokud se zakáže chov klecových zvířat na základě jakéhokoliv pozměňovacího návrhu, není tam doplněk o odškodnění. Jestli dovolíte, tak tady máme fakticky na zákaz klecových chovů slepic čtyři varianty. Bude to mít dopady, nicméně dá se to nějakým způsobem komunikovat. Opět půjde o prostředky daňových poplatníků, jenom místo podpory soběstačnosti podpoříte její pokles.
Zmíním, proč je ten dovětek důležitý - protože příslušenstvím mohou být například sloupky proti nacouvání, detekční smyčky, obsazení parkovacího místa, případně i malá pojistková skříň. A v tom zákoně to skutečně nebude nic nového, protože když se podíváme na stejný paragraf v bodě j), který řeší antény, tak je napsaný velmi podobně. Takže ta argumentace s tím, že například ty související konstrukce a infrastruktura tam nemůžou být, je poměrně lichá.
A to je přesně to, na co jsme tady původně upozorňovali, že si ministerstvo neudělalo vůbec žádnou analýzu, zdali tam ty stavby musí být, a dostaly se tam v podstatě - nevím, jestli nám pan ministr potom objasní, jakým způsobem se tam dostaly, ale vypadá to, jako kdyby se tahalo z klobouku a dali tam prostě to, co vyšlo.
Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan místopředseda vlády, ano, prosím. Nebo závěrečné slovo? Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za všechny připomínky. Možná bych to shrnul úplně kulantně. "Pane správče, musíte se více snažit." Shoda či neshoda všech resortů, které na tom pracovaly. Je to nesmírně náročný zákon, který je i technicky složitý a hrozně jednoduše se do něj trefuje. Ale co je podstatné, tak ten vládní návrh byl předložen se souhlasem všech rezortů. Ano, pochopitelně, u pozměňovacích návrhů byla celá řada souhlasných, nesouhlasných stanovisek, což je pochopitelné, což je normální a asi to ani nemůže být jinak. U Legislativní rady vlády byly dílčí výhrady, ale nebyl to žádný debakl, ten zákon je skutečně náročný. Podstatné je, že jako celek byl jednoznačně vládou potom schválen. Nejdříve bych řekl, že podle mě byl dobrý a že je fungující, že se celá řada věcí zlepšila. Byla zde výzva, kdo by dal hlavu na špalek za to. S ohledem na to, jak je to koncipováno v tuto chvíli, včetně toho polského modelu, je to předpoklad toho, že to opravdu zkrátíme. Všichni víme, že to je prostě klíčová tepna z východních Čech do středu Moravy. Jenom bych podotkl, v čem bude ten rozdíl. Ten průšvih, který nám hrozí, je v tom, že oni opravdu skončí v polích. A bude to debakl pro jakoukoliv vládu, která - jestli si chceme zaspekulovat, kdo tady bude, to nevím, s jistotou nemůžeme říct, kdo tady bude sedět v té vládní garnituře, ale s jistotou víme, že to v tom poli skončí. A toto bude skutečně mezinárodní ostuda.
Protože pro nás je důležité to, aby to byla bezpečná potravina, aby nebyly salmonelové a nemohli jsme vás nakazit. A co je taky důležité, aby to neovlivnilo cenu výrobků. Protože většina lidí v České republice nebere 100 tisíc jako my poslanci, ale pracují taky třeba za 18, a věřte tomu, že nemají šanci si rozhodnout, jaká vejce si koupí, protože v ten okamžik by neměli na školku, na školu a jiné záležitosti.
Děkuji. Teď je zde několik různých přihlášek do rozpravy. Jako první s faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura, poté pan poslanec Bláha opět s faktickou a pak další.
Vážené dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat, který nyní projednáváme, má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice. A hnutí SPD plně prosazuje, abychom chránili zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu. Stručně připomenu pozměňovací návrhy hnutí SPD, které připravila naše poslankyně Monika Jarošová, které rozšiřují a zakazují metody týrání a usmrcování zvířat. Jedná se o zmrazení zvířat zaživa bez předchozího omráčení. Dále chceme vyjmout psy a kočky ze seznamu laboratorních zvířat. Dále chceme povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa, tzv. čip, do jednoho ze stávajících soukromých registrů, jsou i zdarma, což přispěje k potírání množíren a zároveň se lépe ztracený pes dohledá. Pak se dočkáme nechtěných přírůstků a dochází k nežádoucímu množení. Za hnutí SPD říkám, že podpoříme všechny dobré návrhy, které přispějí ke zlepšení života zvířat. Děkujeme za podporu i našich pozměňovacích návrhů.
Nikdy si ho nekoupí! A to je ten rozdíl mezi náma dvěma. Já jsem s nimi každý den, každý den jsem s těmi obyčejnými, kteří nakupují a musí šetřit každou korunu, aby mohli normálně žít. Protože oni nechodí domů se 100 tisíci jako vy. A věřte tomu, že když chtějí dítěti pořídit počítač, jako má třeba vaše dítě, nebo lepší hodinky, nebo lepší tašku, tak musí na něčem ušetřit! A to je právě na tom jídle. Kdyby byly dražší, tak ten pekař neobstojí na trhu! Prostě ten výrobek od něj nikdo nekoupí! Takhle žijeme. Takže přemýšlejte, zeptejte se obyčejných lidí, jak žijí, a možná že dojdete k nějakému názoru.
Já myslím, že je docela dobře, že už za chvíli bude 14 hodin a budeme končit, protože ta debata se zase dostává někam, kde by určitě být neměla. Ale mně to prostě nedá, já na pana poslance Bláhu musím zareagovat. Vy nemáte pravdu. To je fakt, to si můžete teď hned ověřit. A v podstatě že to je pravda, tak to můžete odvodit z toho, že velké řetězce se zavázaly, že od roku 2025 vůbec nebudou nabízet ta klecová vejce, prostě nebudou je mít vůbec v nabídce, protože lidi si to prostě nepřejí. Kolik sníte, prosím vás, za měsíc těch vajec?
Nicméně jestli dovolíte, tak pár vět.
Byl prostor. Já sám jsem se scházel s ředitelem ŘSD, s ředitelem Správy železnic. Takže určitě to nebylo děláno, že si něco myslíme nebo tušíme, a pak vyrobíme úpravu zákona. Avizoval jsem to vyjádření, že Piráti se nejspíš tady k tomu zákonu dnes nepřikloní, že ho nepodpoří. Je mi to líto. Jeho kritické připomínky někdy byly v podobném duchu. Já je chápu. Ale té podpory, aspoň dopředu avizované, si vážím. Můj návrh, který tedy přijal hospodářský výbor, vzešel na začátku letošního března, když jsme osobně s panem ministrem Havlíčkem se setkali s polským ministrem dopravy Adamem Adamczykem . A on sám nás vybídl k tomu, že nám připraví podklady, nechá nás vhlédnout do jejich legislativy, jejich práva, abychom ho použili tady. Tak tady chci říct, že máme, že to víme. Ale opět uznávám tu připomínku. Hospodářský výbor to dostal někde před projednáním na druhém čtení. Určitě by si poslanci zasloužili mít takový materiál, analýzu o něco dříve. A v pěti případech již bylo rozhodnuto. Můžete si říct, že pět případů na celé dálniční síti je málo. Každý jeden takový případ může zastavit opravdu celou stavbu. Podobné je to u Správy železnic, kde byly vydány čtyři návrhy. A tady je zajímavé, že ve dvou případech byly staženy, nedošlo k tomu vydání. A to je to důležité. To je asi ten klíčový moment. Nebylo by to od nás seriózní, protože ono to funguje od druhé poloviny loňského roku. Ta doba je zatím příliš krátká. Každopádně už základní výstupy, tím jsem to chtěl dokladovat, máme. Kritizoval D35, proč ještě není postavena. Tak tady s vaším svolením si krátce i zavzpomínám. A proces vyvlastnění byl popsán poměrně vágně - nebylo možné efektivně vyvlastňovat. Na těchto dvou úsecích dnes je vykoupeno, velmi intenzivně tam běží stavba, ty úseky se staví. Mimochodem odbočím. Dnes bude dálnice hotova. Zdá se, že kraj nestihne své přivaděče k ní dobudovat včas. Tady chci vám všem připomenout, kolegové z opozice, toto byla naše dohoda. V mnoha případech generální ředitel Radek Mátl - toho musím moc pochválit - chce stavět. Ubezpečuje nás, že se vždycky snaží o tu dohodu s majiteli pozemků anebo i budov, staveb, že vždycky ta dohoda je mnohem lepší, a komunikuje s lidmi. A já sám v praxi vidím, že je to o lidech a že třeba kvalita ředitelů krajských správ je zkrátka různá. V některých částech republiky, a mohu být konkrétní, v západní části, tam jsou opravdu profesionálové, kteří jsou progresivní, jednají s lidmi. A přiznávám veřejně i do rozpravy, že i já sám bych nerad takovým lidem dával do ruky silný nástroj, který potom budou zneužívat vůči občanům. Děkuji za pozornost a dávám slovo dalším poslancům.
Bavíme se o divokých zvířatech, volně žijících zvířatech, v cirkusu. Tak jak zmizel ten kouzelník, který vytahoval z klobouku králíky, a nahradil ho David Copperfield se sofistikovanými velmi drahými triky, tak zmizí i toto. Nemyslím si, že je potřeba jakkoliv postupovat drasticky a jakoukoliv stranu kvůli tomu terorizovat. Tady ten postoj TOP 09 je takovýto a budeme v tomto duchu i hlasovat. Odškodnění kožešinových farem, a to znovu opakuji, říkal jsem to tady už jednou, ale řeknu to velmi stručně znovu, považuji za správné, nutné, musí být rozumné. Je potřeba si to vždycky dávat do souvislostí a já jsem si to do souvislostí dal. Takže za mě, nebojme se hlasovat podle svého svědomí a vědomí, stejně ty změny nastanou.
Děkuji. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Faltýnek. Poté jsem dostal zmocnění klubu SPD pro paní poslankyni Jarošovou, aby přednesla stanovisko klubu.
Já bohužel nejsem schopen vám říct stanovisko našeho klubu, který je největší v této Poslanecké sněmovně, protože my jsme se nedokázali jednoznačně dohodnout. Já samozřejmě za sebe nepodpořím ani variantu Martina Kolovratníka jako předseda zemědělského výboru. Názor našeho premiéra na tuto věc je naprosto jasný, ten je pro zákaz klecových chovů. Takže tolik jenom velmi stručně z mé strany. Takže u těch vajec bych se nebál.
Není to protiústavní. Nebráním se tomu a podpořím to. Vždyť jsou to soukromé společnosti. Oni přece mají fondy a prostředky, aby to vykoupili, aby dali trojnásobek, pětinásobek, stonásobek toho, co třeba dává stát. Ano, máte pravdu, a mnozí s tím spekulují. Ti užitkovníci, kteří to nakonec dostanou, protože ten vlastník to rozloží do ceny, zcela logicky. Čili mysleme i na to, že nepodporujme spekulace s pozemky, a ani v jednom z oborů to není dobře, ať je to stát, ať je to soukromník, ať je to nějaký investor, který chce něco postavit.
Protože přinese nám něco, když tam vložíme v tuto chvíli jaderné elektrárny? Takže co nám to vlastně přinese? A měli jsme vždycky analýzu k tomu, co v následujících dvou letech to pro tu stavbu bude znamenat. Posuneme se někam, nebo by ta stavba stála? Věděli jsme, že za dva roky se začne stavět u téhle stavby v případě, že ji tam vložíme, a byl nějaký jasně daný klíč. Takže vždycky je potřeba, když budeme tady nějakým způsobem do toho zasahovat, tak když se nás zeptá Ústavní soud, proč jste to tam dali, tak my musíme vědět proč.
Stává se smutným zvykem, že když některým starším kolegům dojdou argumenty, začnou argumentovat věkem. Tak se prosím poslouchejme! Prostě v té důvodové zprávě chybí analýzy, čísla, data. A proč ta čísla, analýzy a data v té důvodové zprávě chybí? Nechybí tam proto, že by Piráti byli příliš mladí. Chybí tam proto, že je tam prostě ministerstvo nedalo. Tak prosím argumentujme věcně!
Děkuji za slovo, pane předsedo. A vlastně takto ten seznam byl doplňován a je to i důvod, proč já nemůžu tento zákon podpořit, tuto novelu. A chtěla bych zmínit jeden příklad. Místní obyvatelé mají problém, že jim zmizí voda ze studní.